Podle Ministerstva financí přijatý úvěr navyšuje státní dluh, a tedy i dluh sektoru vládních institucí, ve stejném rozsahu jako v případě prodeje státních dluhopisů. Takže pro Ukrajince peníze máte, ale pro téměř 3 miliony českých příjemců důchodů - a znovu říkám, vy chcete okrást jak starobní důchodce, tak zdravotně postižené příjemce důchodů, tak vdovy, sirotky a vdovce. A já na to říkám, já jsem placen českými občany a budu hájit zájem českých občanů. Ačkoliv hlavním cílem slovenské, ale i maďarské a polské důchodové reformy bylo zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému, problémem jsou vzniklé deficity během přechodného období. Vyvedení části sociálního pojištění do soukromých penzijních fondů nebylo zadarmo. Česká republika naproti tomu zvolila skromnější přístup k důchodové reformě, který minimalizuje rozpočtové náklady během delšího časového období. Takže jsme hovořili tady o Německu, hovořili jsme o Francii, hovořili jsme o Velké Británii, hovořili jsme o Švédsku a dali jsme jako příklad Slovensko. Těch příkladů by tady mohlo být celá řada. Takže když to shrnu, tak v poslední době vidíme v evropských důchodových systémech posun k posílení principu ekvivalence. No a tady si taky řekněme, znovu bych zdůraznil, že v Německu důchodci, jak tady bylo řečeno, mají 70 % čistého příjmu. Ačkoliv tento princip vede k výraznému posílení principu ekvivalence, základní problém deficitu není schopen řešit. Německo neprovedlo posun k NDC, ale důležité kroky v tomto směru byly učiněny. Ačkoliv dochází k posílení principu ekvivalence v evropských důchodových systémech, princip solidarity není zcela opuštěn. Státní penze plní spíše roli sociální záchranné sítě. V historickém kontextu - pardon, tady jsem trošku přeskočil. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se to pojme. Do důchodu odcházeli lidé v 70 letech, polovina lidí ale zemřela do 45 let. Jenom tady komentuji historii, jak a co vznikalo tenkrát. Takže ti šťastní, kteří se důchodu dožili, se z něj mohli těšit jen v průměru jeden rok. Znovu bych chtěl zdůraznit, že to rozhodně nekopíruje, zdaleka nekopíruje, názory SPD. Protože náklady přechodu jsou nenulové, nelze jednoznačně použít Aaronovo pravidlo pro volbu mezi průběžným a fondovým systémem. Ačkoliv výhodou fondového systému by měla být stimulace úspor, skutečnost může být méně růžová. To však není vůbec jednoznačné, protože vzestup soukromých úspor v penzijních fondech je vyvážen poklesem ostatních dobrovolných soukromých úspor. Stoupenci přechodu na fondový systém nedoceňují náklady přechodu, které v souvislosti s radikální penzijní reformou vznikají. Jenže problém je v tom, kdo a kdy by tento dluh splatil. Víra, že by ztracená generace mohla v průběhu svého životního stylu zvýšit svůj blahobyt, je proto iluzorní. Prostředky, které si vláda pro financování přechodu vypůjčí, budou investovány a změní se na úspory v soukromých penzijních fondech. Námitkou může být, že úroková míra z vládních dluhů Ve skutečnosti takový předpoklad nemusí platit. Nárůst vládních deficitů na snesitelnou úroveň by zase znejistil finanční trhy, které by požadovaly za investování do dluhopisů uznání větší výnos. Ačkoliv není a priori jasné, která ze situací nastane, je docela dobře možné, že se průměrná míra inflace z dluhu a roční zhodnocení navzájem vyruší. Abychom ho však získali, musíme nejdříve spořit. Buď tedy můžeme udržet relativní penze v budoucnu, a pak musíme dnes víc spořit a méně spotřebovávat, nebo budeme dnes spotřebovávat stejně jako minulé generace, a pak se musíme smířit s nižšími důchody. Tvrzení Kreidla z roku 1998, že by systém s vyšší váhou fondového financování mohl přinést vyšší penze se stejnými odvody, je proto nevěrohodné. Toto zjištění je založeno pouze na statickém porovnání penzí, z akumulovaných penzí s důchody z průběžného systému, přičemž se zcela ignoruje, že lidé budou muset za dluhopisy uznání jednou zaplatit vyššími daněmi, které by snížily běžnou spotřebu, nebo vyšší inflací, které znehodnotí úspory. Výpočty implicitního dluhu a jeho srovnávání s dluhem explicitním jsou spíše zavádějící. Odhady nákladů na přechod k fondovému systému jsou přitom obrovské. Výsledkem by bylo zpomalení či zastavení růstu HDP a mezd. O to více však překvapuje jeho řešení důchodové reformy pomocí dluhopisů uznání, které by měly prakticky stejný účinek, neboť by jednou musely být splaceny. Představa, že se může ze své odpovědnosti vylhat, nebo dokonce dosáhnout vyšších penzí, je nerealistická. Žádná reforma penzijního systému nemůže principiálně vyřešit tento základní problém mezigeneračního konfliktu. Lze proto jen obtížně souhlasit s názorem Holzmanna z roku 1996, že cílem důchodové reformy je provést paretovské zlepšení. Pokud si chce dnešní střední a mladá generace udržet životní úroveň ve starším věku, bude muset omezit svou spotřebu dnes. Celkově však každá generace díky současné krizi penzijního systému bude muset něco obětovat. Bude méně spotřebovávat v produktivním období, nebo v důchodu. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. No tady je to opravdu velké selhání Pirátů, protože Hnutí SPD má řešení této neudržitelné situace. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se prostě občané vlastního bydlení nikdy nedočkají, ti, co ho ještě nemají. A to je samozřejmě pro SPD zcela nepřijatelné. Fialova vláda totiž sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní. Takže vy hodláte porušit další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran. Tedy Sněmovny - samozřejmě ne poslanců SPD. My jsme hlasovali proti důvěře vaší vládě. Jenom pro připomenutí, a už jsem to tady říkal v úvodu svého projevu, struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky lživě svaluje. Ale to už jsme si tady vysvětlili, že je to lež jako věž. Pojďme ale dál. A já vám říkám, že to není pravda, že to je nesmysl, že to je lež. Ten právě v rozhovoru pro Novinky prohlásil, a tady to mám přesně napsaný, že se Česká republika musí vrátit ke zvyšování daní, a konkrétně předseda KDU-ČSL Jurečka hovořil o dani z příjmů fyzických osob a o dani z nemovitosti. No a já za SPD samozřejmě říkám, že hnutí SPD tyto šílené nápady zcela odmítá. Zvyšování daní je pro SPD nepřijatelné. Naopak v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz. A už jsem zase u toho, o čem tady hovořím. A to, že jsme zrušili superhrubou mzdu, tak to nezanedbatelně zvýšilo čisté příjmy našich zaměstnanců a živnostníků. Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitosti. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmů pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách. Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou. Takže my jsme v podstatě jednou z nejhorších zemí na světě. No a za vlády Petra Fialy se vůbec nemění. Přitom Ivan Bartoš, předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj, sliboval řešení. Já si pamatuju, jak to tady vykládal, vykládal to všude možně. No a takže jestli tady mluvíme o nějakých hospodářských škodách, které způsobujete občanům, no tak proto to tady vykládám ve svém poměrně obsáhlejším projevu. Premiér Fiala veřejně potvrdil, že Ukrajina dostala od České republiky zbraně za 40 miliard korun. Přidejte si k tomu obrovskou trvalou podporu politických neziskových organizací, kterým se přezdívá vymývači mozků, typu Člověk v tísni, Evropské hodnoty a podobně. Ale tito občané a jejich předci budovali Českou republiku a já jsem přesvědčen za SPD o tom, že naši občané mají prioritně právo na důstojné životy, protože, a k tomu se ještě dostanu, z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace se tady miliony lidí dostává na hranici nebo pod hranici chudoby. Asi bychom mohli jmenovat desítky dalších příkladů ze všech rezortů Fialovy vlády a dospěli bychom jen k nehoráznému vyhazování peněz vyždímaných z firem a občanů. Je zcela jasně a bez debaty vidět, že když vláda chce, nemá problém peníze utratit, a dokonce se i bezhlavě zadlužit. Je to Úřad pro digitalizaci, přestože odbory pro digitalizaci na úřadech fungují. Takže na to peníze máte, ale na potřebné občany, například na příjemce důchodů nebo na podporu pracujících rodin s dětmi, matek samoživitelek a tak dále, na to peníze nemáte. Pokud jde o důchodce, o 34 miliard, které by spolkla valorizace penzí, tak na to prostě Fialova vláda dát peníze nechce a nedá. To zcela jasně ukazuje priority Fialovy vlády. Opakuji, miliardy na Brusel, na Ukrajinu, na zbrojaře v USA, na to všechno peníze jsou a vláda nemíní šetřit. Na důchodce peníze podle Fialovy vládní pětikoalice potřeba nejsou. To je názor této asociální vlády. A prosím všechny důchodce, příjemce důchodů, ať už volili kohokoliv, aby si uvědomili, co tato vláda navrhovaným zákonem všem lidem říká. No a platili to hotově a ta auta píšou na své příbuzné. To je situace na Ukrajině. Odkud na to berou tedy? Na to se nikdo neptá. Na to se nikdo neptá. Asi každému dojde, že pokud jde o udržitelnost rozpočtu do budoucna, neměl by užívat argumenty neblaze proslulého pana Kalouska, že náš státní rozpočet nám projedli důchodci. Je to standard platný po celém vyspělém světě. To Německo je přitom klasický případ, kdy Češi ve Škodovce vydělávají na německé důchody. Jiný, ještě tristnější, případ je porovnání české a německé Deutsche Post. Ostatně předsedou Správní rady VZP je poslanec KDU-ČSL Tom Philipp. Takže to je absolutně nepřijatelné, tyhlety návrhy pro nás, a je potřeba si to jasně říct. Lidé dosti citelně vnímají problémy, které jsou s reformou ve střední Evropě spjaté. Chápou to jako fakt, že jim vláda vnucuje něco, co jinde nefunguje. To vám nestačí, že už jste miliony lidí uvedli do chudoby, tady paní Pekarová a spol.? Takže vy chcete opravdu odrat občany úplně o všechno. Paní Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, tady předsedkyně Sněmovny, ještě na to v televizi Prima řekla v diskusi s předsedou poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou, že přece lidé nemusí zůstávat celý život ve stejném zaměstnání. Takže v 68 letech si budou jak hledat práci, kdo jim dá práci? Samozřejmě my říkáme jiný návrh. Ukrajina je pro vás na prvním místě. My říkáme, že už to stačilo, tý Ukrajiny! Nechte si ty kecy pro vás! Už toho máme dost prostě, už toho mají lidi dost, tý vaší Ukrajiny pořád dokola. Pořád jenom Ukrajinci, Ukrajinci. Já nic proti žádnému národu nemám, ale ve finále jste hodili přes palubu potřebné české občany a to je ten problém. Asociální Fialova vláda to bere tak, že chce potrestat všechny důchodce a vzít jim peníze. My říkáme, že ne, že je potřeba zajistit důstojné důchody a důstojné stáří. Obyvatelstvo v řadě rozvojových zemí...
Ano, poprosím kolegy, kdo chce hovořit či se dělit o jídlo, nechť tak učiní v předsálí.
Věková struktura populace v zemích jako Čína může začít připomínat křivky v rozvinutých zemích během pár desetiletí. Dnes činí podíl občanů, kteří využívají contracting out, aspoň tři pětiny. Lidé, kteří se účastní druhého pilíře a chtějí čerpat dávky, si musí o její vyplacení žádat mezi 60 a 75 lety. Důchodové dávky nakoupené u pojišťovací společnosti a individuální účty se indexují až 5 % ročně. Trh s pojistnými produkty se dynamicky vyvíjí. V roce 2004 dvě velké britské pojišťovací společnosti poslaly stovkám tisíc klientů dopisy, kde jim sdělily, že dávky budou nízké, a poradily jim, aby přestali vyvádět důchodové příspěvky a vrátili se do státního systému sociálního pojištění. Půl milionu lidí skutečně poslechlo a vrátilo se do prvního pilíře, kde mohou čerpat druhý státní důchod. Výhodnost či nevýhodnost vyvádění prostředků ze státního pilíře do soukromého či podnikového pilíře závisí na situaci na finančních trzích. Když se špatná situace na trzích prodlouží, roste politický tlak na to, aby se klientům dovolilo vrátit se k sociálnímu pojištění, ačkoliv jinak by jim to nebylo umožněno. Jsem stále u té Británie. Přání vyvázat se do druhého pilíře nebo zůstat věrný sociálnímu pojištění závisí na příjmech, ale rovněž na pohlaví. Tento rozdíl lze vysvětlit delší očekávanou délkou života žen, ale rovněž menší averzí k riziku mezi ženami než mezi muži. Účty u soukromých penzijních fondů jsou dražší než povinné individuální účty. Klientům jsou přeprodávány produkty, které jsou pro ně buď nevhodné, nebo příliš drahé. Zaměstnavatelé musí automaticky zařadit zaměstnance do důchodového programu a platit povinné penzijní příspěvky. Smyslem těchto reforem je podpořit lidi, aby si ve větší míře spořili na důchod, přičemž odpovědnost za zajištění převzali zaměstnavatelé. Naopak ve fondech a obdobných formách mají občané značné množství prostředků určené na důchody. Štědrost státního důchodového systému se v průběhu doby snižuje, byť druhý státní důchod je výhodnější hlavně pro nízkopříjmové skupiny. Zavedení druhé státní penze a základní garantovaná dávka je výhodná především pro nízkopříjmové skupiny. Naopak náhradové poměry pro Brity s průměrným a vyšším příjmem se sníží. Tak samozřejmě těch modelů je tady řada. Takže proti tomu samozřejmě SPD důrazně protestuje a děláme všechno pro to, aby ten váš návrh tady neprošel. V roce 1998 schválilo Švédsko legislativu, která změnila veřejný důchodový systém směrem k fiktivnímu příspěvkově definovanému systému, který je financován na základě průběžného systému. Byl zaveden druhý pilíř povinného spoření do fondů. Důchodová reforma zásadně změnila vyplácení veřejných důchodových dávek. Veřejný národní důchodový systém, který pokrýval všechny občany, a zaměstnanecký důchodový systém, který vycházel z kolektivního vyjednávání mezi podniky a odbory. Třetím pilířem byly soukromé pojištění či spoření. Veřejné penze jsou dominantním zdrojem příjmu. Veškeré pojistné hradí zaměstnavatel. V rámci NDC byly vytvořeny individuální účty, jejichž hodnota představuje budoucí nárok. Fungují tedy stále na principu pay as you go. Výše penze je pak vypočtena jako poměr zůstatku na účtu a očekávané doby dožití, která je zprůměrovaná stejně pro muže a ženy. V NDC systému je důchodový věk pružný. Až do stropu jsou dodatečné příjmy zdrojem vyšších budoucích důchodových dávek. Takže například Německo. Německo má nejstarší důchodový systém sociálního pojištění, který zavedl v roce 1899 kancléř Otto von Bismarck. Původní idea fungování německého důchodového zabezpečení bylo fondové pojištění proti invaliditě. První pilíř je průběžně financovaný. Aby občan mohl čerpat důchod z průběžného systému, musí do systému přispívat alespoň pět let - což mimochodem je i v mezinárodním srovnání rekordně nízká doba povinné účasti - a dosáhnout důchodového věku 65 let. Lze ovšem využít i předčasný odchod do důchodu. Základní německý důchodový systém je dávkově definovaný. Pokud manžel či manželka zemře, pak se převádí část důchodových nároků na vdovu, vdovce či žijící děti. Základní průběžný důchodový systém vychází z principu ekvivalence. To je potřeba si poslechnout. On nás chce táhnout někam do rozvojových zemí, zatímco my bychom se měli přibližovat vyspělým zemím. No tak taky v Americe, jak víme, tam když je chudej, tak je opravdu chudej ten člověk a stěží dosáhne i na adekvátní zdravotní péči. Druhým pilířem v Německu, podobně jako v řadě zemí EU, jsou podnikové penze. Účast v podnikových plánech je nepovinná. Podnikové plány ohledně těch důchodů. Důchody, z nichž lze čerpat po dosažení důchodového věku. Schémata musí garantovat alespoň nominální hodnotu zaplacených příspěvků. Občan může využívat státní podporu nebo daňové zvýhodnění. Občané se jich nemusí účastnit, jsou však daňově zvýhodněna. Na doplňková schémata přispívá zaměstnanec, zaměstnavatel a stát. Může jít o pravidelnou penzi, důchodový fond, příspěvky do individuálních plánů a spořicí plány bank. Důchodová reforma z roku 2001 nezměnila systém, přesto představovala citelný posun, protože posílila význam zaměstnaneckých a soukromých penzijních plánů, které dosud hrály okrajovou roli. A znovu bych chtěl říci, že mluvím k věci. Protože vy tady navrhujete, a znovu to chci zdůraznit i pro další předsedající, protože tuším, že za současného předsedajícího... Takže je to samozřejmě k věci, co já říkám, a je potřeba si to říct. No a třetí pilíř německého důchodového systému je nepovinné dobrovolné pojištění či spoření. Podnikové a soukromé příspěvkové plány se těší daňovým a jiným výhodám a důchody z podnikových plánů nepodléhají zdanění. V roce 2001 asi dvě třetiny německých občanů mezi 30 a 60 lety prohlásilo, že si soukromě přispívají na penzi. Důchodová reforma z roku 2001 proto nevedla k citelnému posílení třetího pilíře. To jsou zajímavé paradoxy. Proto její obsah a realizace vyžadují ve společnosti co největší konsenzus. Prezident konstatuje, že takový konsenzus v odborné sféře na politické scéně či ve společnosti neexistuje. No tak dokonce i ten váš bývalý předseda ODS mluví o konsenzu. Přitom jste ve volbách dostali menšinu hlasů. A co tady říká tehdejší prezident Klaus k tomu chování Nečasovy vlády dál? A ještě jsme to zrušili. Ten byl tím hlavním strůjcem. Vláda podle rad těch či oněch lobbistů vehementně usiluje o důchodovou reformu, která se opírá o teorii, která v praxi zkrachovala. Samozřejmě, ještě abych odcitoval pohled na tuhletu činnost ODS a TOP 09, když jste byli předtím ve vládě. Vláda přichystala ve spěchu nedomyšlené kroky, které rozkolísají celý důchodový systém. Takže to je přesně ono. To tak prostě je a je vidět, že jste nepoučitelní. Takže to je názor v podstatě vládní koalice, celé té vládní pětikoalice. A my to zásadně odmítáme! Zásadně to odmítáme! Jak jsme slyšeli Miroslava Kalouska, zástupce Fialovy vládní pětikoalice. A ani tento krok nedokáže vaše vláda zajistit. Prostě jednoduchá věc - povinnost uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. A hned by se podle odborníků ten stav zlepšil. Vždyť už dneska má řada příjemců důchodů, a nejen ti, problém uhradit stomatologickou péči v případě například nějakého implantátu, ale i v dalších případech. Premiér Petr Fiala by měl proto navrhnout prezidentu republiky odvolat ministra Válka z funkce ministra zdravotnictví. Vám se to nelíbí, chápu, ale já se přerušit nenechám, opravdu, protože to už je vrchol.